Mimo jiné i proto, že taková rozsáhlá, taková podrobná opatření byla. Nejsou to opatření poprvé. Při návštěvě podobně významných státníků, ať už to byl pan prezident Medveděv a pan prezident Obama a další v Praze, podobná nebo možná i ještě silnější, tvrdší opatření bezpečnostního charakteru zde byla. A druhá část je to, proč nepodpoříme program mimořádné schůze, tedy schválení toho programu. Víte, všechno, co se tady děje, a jsem si vědom, že i to, co já tady říkám, je svým způsobem zasahování do vyšetřování, které teď běží. Ne vést ruku někomu tím, že tady budeme vystupovat a budeme a priori hodnotit něco jako velmi správné, něco jako méně správné. A teď samozřejmě mluvím i o sobě, protože i já vystupuji v této debatě. Zasáhneš - jsi kritizován. Nezasáhneš - jsi kritizován. Někdy i odvolán. Jsem přesvědčen o tom, že převážná většina policie se v této situaci zachovala naprosto profesionálně.
Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím na začátku bych odpověděl panu poslanci Kováčikovi. Vážený pane kolego Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, já mám důvěru ve velitele zásahu. Z jednoho prostého důvodu: Já neznám celé penzum a škálu informací, které on měl, které posuzoval, a proč z těchto důvodů využil opatření, která využil. Já jsem přeci předvídatelný v tom, že když se stane jakýkoliv problém, tak žádám veřejnost, žádám vás, žádám senátory o strpení, abychom tu věc mohli prošetřit. Choval jsem se stejně, když byl problém ve Vrběticích, choval jsem se stejně, když byl problém v Uherském Brodě. Choval jsem se stejně, když byla mediální debata i politická debata o tom, jestli policisté s kuklami, ti údajní policisté s kuklami, napadli levicové aktivisty. A vždy po tom vyšetření a prošetření jsem přišel a přinesl jsem důkazy a fakta, které jsme byli schopni nalézt, a byli jsme schopni veřejnosti odpovědět na to, jestli ta podezření jsou nebo nejsou oprávněná. My nemůžeme být přeci žalobcem a soudcem ve vztahu k těm policistům. A na konci, až se to prošetří, a to prošetření nemůže být dlouhé, a tady jsme to udělali velice rychle, tak pak padni komu padni. To prostě není možné.
A proto já se ani nepohoršuji nad tím, co tady řekl pan kolega Kováčik. Možná bych ho jenom opravila v tom, že skutečně nejde nikomu z nás o to, abychom tady prověřovali konkrétní věci, které jsou v nějakém šetření. To až ve chvíli, kdy bude informace od ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, že to šetření skončilo, tak se tím může zabývat stálá komise pro kontrolu GIBS. Mně jde prioritně o to, že já skutečně nepamatuji podobný rozsah opatření. A jak říkám, jsem 18 let v komunální politice v centru Prahy. Zažila jsem všechny ty demonstrace.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane ministře, vy na jednu stranu říkáte ano, počkejme, než se to všechno vyšetří, já nechci nikoho odsuzovat a nikoho trestat dřív, než to bude černé na bílém. Byť si myslím, že některé věci byly tak zjevné, že nevidím důvod tam něco vyšetřovat, to jsme prostě všichni viděli a s námi celá veřejnost, ale prosím, úřad musí být. Já vás nepřekřičím, mně to skutečně vadí.
Pane předsedo, máte slovo, já vám klid zjednám. Nemusíte okřikovat nikoho od pultíku. Prosím, máte slovo.
Kdybyste mi ten klid zjednal, tak jsem tu dámu slušně nepožádal, aby mě nerušila. A na druhé straně říkáte: ale musíme počkat do konce vyšetřování, než řekneme, jestli se někdo provinil. Chápete, jak je to nedůvěryhodné? Chápete, jak vám to nemůžeme věřit? Teď jde o to, že my všichni ostatní pochybujeme, jestli tak dobře poslouchali pana prezidenta, anebo tak dobře bránili práva českých občanů. A tato pochybnost v nás ve všech zůstane.
To byl pan poslanec Miroslav Kalousek. Nyní pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a pak pan ministr vnitra. Musím respektovat dobu přihlášení těch, kteří mají přednostní právo, pane ministře. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, krátká reakce k paní kolegyni Černochové a k jejímu neustálému podivu nad rozsahem těch opatření. Poslední srovnatelná návštěva zde proběhla před více než pěti lety. O reálném nebezpečí radikálů z Islámského státu se mluví tak zhruba tři roky. Čili ta opatření reagovala právě na tato rizika. Ale víte, já mám pocit, že tady nejde ani tak o tu míru opatření a o ty jednotlivé snad možná excesy. Tady jde o politický problém pravice s Čínou. Protože kdyby to byl kdokoli jiný z těch významných světových státníků, tak se nic neděje. To mám pocit, že to je to hlavní, proč se tady dnes už nějakou dobu zabýváme touto situací. Já bych v této chvíli znovu zopakoval, že Komunistická strana Čech a Moravy nepodpoří program mimořádné schůze, dokud nebude ukončeno vyšetřování všech těch podání, která byla v této souvislosti podána.
Prosím, pane ministře.
Ano, pane předsedo, já nemám pochyb o tom, že by selhal Tomáš Tuhý nebo pan plukovník Komorous. To jsou nejvýše postavení manažeři policie, kteří ten zásah řídili spolu s velitelem zásahu. A já jsem nezjistil šetřením, nebo šetření, které bylo provedeno... Neexistuje náznak, že by existovalo politické zadání, že by tito pánové jakýmkoli způsobem byli ovlivňováni jakýmkoli politikem, ať už to byl pan prezident, nebo ministr vnitra. Oni hájili právo a zákon. Pan generál Tuhý je nejvýše postaveným policistou v zemi a měl by mít z mého pohledu i nejvyšší hodnost, vedle toho, že si to zaslouží.
Děkuji panu ministrovi. Nemám žádnou přihlášku s přednostním právem, mohu tedy pokračovat v pořadu schůze. Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Dostali jsme ji včera ve 21 hodin a dneska na stůl. Včera ve 21 hodin elektronicky, dneska na stůl. Já jsem se samozřejmě té zprávě během dnešní noci věnovala. Stejně tak se zpráva na téměř každé druhé straně odvolává na bezpečnostní situaci, na události ve Francii, v Belgii a v Německu, na to, že byl vyhlášený první stupeň ohrožení terorismem. Nepřipadá vám to malinko, dovolte mi použít to slovo, chucpe? Tady se mohu tak maximálně zastávat samozřejmě jednotlivých policistů, kteří z principu své práce poslouchají své velitele a musí plnit rozkazy. Opakovaně tady zaznívalo, že podobná bezpečnostní opatření, a píšou to kolegové z Ministerstva vnitra i v té zprávě, tady byla v minulosti, kdy na návštěvách byli jiní významní státníci. Není to pravda. Stejně jako není pravda celá řada dalších informací, které v té zprávě jsou. Dvě volební období jsem byla místostarostkou, třetí volební období jsem starostkou. Pamatuji návštěvu George Bushe mladšího i staršího, pamatuji návštěvu pana prezidenta Clintona, pamatuji návštěvu papeže Benedikta, se kterým jsem měla tu příležitost si před svatým Jezulátkem dokonce podat ruku. Žádná bezpečnostní opatření tohoto rozsahu nikde v ulicích nebyla. A skutečně argumentovat tím, že důvodem těchto opatření je ochrana chráněných osob, je hloupé a nepravdivé. Důvodem těchto opatření byla ochrana čínského prezidenta před realitou. Protože tam skutečně v právu shromažďovacím stojí, že pokud se z nějakých důvodů rozhodne svolavatel nebo ten, kdo shromáždění povoluje, vyhodnotí se ta situace nějak jinak z důvodu nějaké okolnosti, ta okolnost může být třeba vis maior, nemusí to vůbec být nějaká bezpečnostní situace, ale může to být živelní pohroma, tak má povinnost nabídnout alternativu. A k tomu tady nedošlo. Stejně tak povinností ze zákona shromažďovacího je vyrozumět oznamovatele tři dny předem. A v tomhle naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo od Mirka Kalouska. Ta dopravní opatření, já jsem si to skutečně posuzovala s těmi předešlými dopravními opatřeními při těch akcích, tak něco tak rozsáhlého Praha ještě nepamatuje. Já nevím, jestli to, pane ministře vnitra, pamatujete vy. Já vím, že vy jste z Plzně, stejně tak paní Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, je z Bratislavy. Dnes z toho ten pocit, že bych Policii České republiky chtěla za něco děkovat, nemám. Víte, při návštěvě prezidenta Medveděva a prezidenta Obavy jsme i jako starostové participovali na těch dopravních opatřeních. Dostávali jsme a pomáhali jsme informovat rezidenty, občany Prahy 2, o těchto opatřeních, protože i v našem zájmu bylo, aby ty věci proběhly hladce, aby lidé věděli, když se přesouvají z jedné části Prahy do druhé části Prahy, kudy mají jet.
Jsme v právním státě. Jsme v demokratickém státě a je možno tyto věci namítat v tomto případě u soudu. Pokud se nemýlím, tak skupina lidí, kteří chtěli na Hradčanské náměstí přijít, tak se k soudu obrátili. A policisté mi říkají: My toto v menším měřítku, ale velmi často používáme deset let na různých akcích. Budeme ji zdůvodňovat a samozřejmě projde standardním procesem. Takže uzavření Hradčanského náměstí - na žádost Policie České republiky, velitele opatření, jsme požádali magistrát, magistrát tomu vyhověl. Já jsem se jich samozřejmě zeptal. Ptal jsem se konkrétního policisty, jak to bylo za návštěvy pana prezidenta Obamy s Hradčanským náměstím, protože velice nerad bych pana předsedu Kalouska uváděl v omyl prostřednictvím pana předsedajícího. Ale Hradčanské náměstí předtím, než ta akce byla, bylo opravdu vyklizené. Nemám důvod tomu policistovi nevěřit. Na vaše otázky, kolik bylo lidí omezeno na svobodě a kolik bylo lustrováno. Ve statistice, která je veřejná, není, jestli to byli Číňané, nebo Češi, já to neumím rozlišit. My se připravíme na ty výbory přijít a tu debatu vést. Já si myslím, že tahle země potřebuje hlavně jednotu a ne hádky. Je to zásadní pochybení. Není to porušení zákona. Já jsem to i říkal panu děkanovi při té osobní návštěvě. Došli jsme tam bez kamer, bez novinářů. Proč také s novináři? Měla to být přátelská debata a byla to přátelská debata. Policie se chovala neobratně. Bylo jim sděleno, že ano, a tím to mělo skončit. Následně člověk z ochranné služby prezidenta a velitel na místě rozhodl o tom, že tam ještě jednou pošle dvojčlennou hlídku. To byl holý nesmysl a neobratnost a za to jsme se omlouvali. Ti plnili rozkaz. Kárnému řízení čelí ti dva, kteří to chtěli a nařídili. Ti dva čelí kárnému řízení. Dovolte mi ještě dva postřehy. Je to Číňan a byl obviněn a odsouzen za to, že ukradl jinému člověku tibetskou vlajku. Co se týká té Bochoře. To znamená, nebyli postiženi lidé, kteří proti prezidentovi vyjadřovali svůj odpor nebo vyjadřovali odpor k jeho politice. Můj vstup do živých kauz u Generální inspekce bezpečnostních zdrojů žádný není. A je to v pořádku. Moje možnost ovlivňovat Generální inspekci neexistuje.
Děkuji paní místopředsedkyni Černochové.
V tomto ohledu tedy považuji to šetření policie za neskončené a nerad bych tedy tím naším jednáním vstupoval do práv nezávislého vyšetřovacího orgánu. To je jedna pozice. Druhá pozice je spíš osobní.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát, po něm pan ministr Chovanec, po něm pan předseda Kalousek.
Co se týká politického kontextu. Část veřejnosti si pomalu zvyká, že současná vláda ve spolupráci s prezidentem Zemanem změnila kurz české zahraniční politiky a preferuje navazování spolupráce s totalitními režimy. Do této kategorie řadím i trapné poklonkování čínskému režimu. V této souvislosti je pro demokratickou zemí neomluvitelné chování policie, která dohlížela na bezpečnost během návštěvy. Je pravdou, že nedošlo k závažným zraněním. To však neznamená, že nejde o závažnou situaci. Někdy to začínalo u půllitru piva v nálevnách, jindy u zamindrákovaných individuí, která neuměla najít kloudný smysl svého života. Ještě by se mohlo vedení policie a ochranné služby vymlouvat na nervozitu z bezpečnostních rizik při návštěvě prezidenta nejlidnatější země světa. Pane ministře vnitra, jak potom vysvětlíte nedávné chování policie v Bochově během návštěvy prezidenta Zemana? Proč jsou perlustrováni a následně předvoláváni k podání vysvětlení lidé, kteří přišli slušným způsobem protestovat proti chování a postojům prezidenta naší země? Akci v Bochově považuji za jasné zastrašování občanů, kteří mají jiný názor než v současnosti vládnoucí političtí papaláši. Jaká opatření budou učiněna, aby občané ať už přímo, nebo nepřímo nebyli zastrašováni za projevení svého názoru? Nepovažujete chování policie opět za zastrašování lidí, kteří vyjádřili odlišný názor, než má prezident Zeman a jeho souputníci? Autor té zprávy sám sebe usvědčuje z toho, jakým, zřejmě chaotickým a neprofesionálním, způsobem byla akce připravována. Samostatnou kapitolou je chování čínských vítačů v ulicích Prahy. Je pro mě nepřijatelné, aby zaměstnanci jakékoliv ambasády v Praze zasahovali do našich vnitřních záležitostí. Pane ministře, proč zasahující policie podle zveřejněných záběrů zcela evidentně stranila čínským vítačům a zcela zbytečně omezovala právo českých občanů na svobodu projevu? Vznesu dotaz na Ministerstvo zahraničí České republiky, protože pan Zaorálek je na důležitém jednání v Bruselu, zda Ministerstvo zahraničí České republiky zvažuje vyhoštění zaměstnance čínské ambasády, který zjevně porušil svůj status v naší zemi. Pro TOP 09 je svoboda projevu základním pilířem demokracie. Svobodu projevu přejeme nejenom svým příznivcům, ale i odpůrcům.
Teď eviduji tři přihlášky do rozpravy.
Děkuji. Některé pozitivně, některé negativně. Na základě vlastní zkušenosti a řady rozhovorů s panem premiérem musím říci, že vím, že pan premiér se velmi zabývá touto otázkou a lidská práva jsou tématem, které mu leží na srdci. Myslím si, že i závažné věci, které zde zazněly z úst pana poslance Korteho, bere na vědomí a zabývá se jimi. Jsou jim odebírány orgány jenom proto, že mají určitý názor na svět. Proti tomu bych se chtěl velmi ohradit.
Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní s přednostním právem pan premiér Bohuslav Sobotka.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi ještě, abych se vyjádřil k té debatě, k některým dalším příspěvkům, které zde zazněly. Anebo se možná něco stalo, ale stalo se to velmi často nedůsledně. To znamená, že tady byly vynakládány peníze daňových poplatníků na to, abychom tady měli tajné služby, platili jsme tam lidi, oni získávali informace, ty informace sepsali, poslali je členům vlády a nepřišla žádná reakce. To si myslím, že byla chyba. Zmíním příklad, který je vám také znám, a je to kauza společnosti Victoria Group. Společnost Victoria Group byla v minulosti opakovaně zmiňována v informacích, které dostávali ústavní činitelé. Ta reakce nebyla dostatečná. Prostě reakce nepřišla. Myslím, že na to narážíme velmi často, a ve skutečnosti to přece všichni víme, že svět není černobílý. Žádný vážný problém se vlastně nedá řešit v tom černobílém vidění. A teď naposledy jsme s tím byli přece velmi silně konfrontováni v Sýrii. Prostě žádný černobílý pohled na Sýrii nefunguje a nefungoval. Ani z jedné ani z druhé strany. A pokud se má dosáhnout usmíření v Sýrii, tak prostě všichni budou muset hledat nějaký kompromis. Na jedné straně Rusko, Írán, Asadova vláda, na druhé straně Spojené státy, Turecko a jejich další spojenci. To by byl velký omyl a především by to byla hloupost z naší strany, kdybychom takovéto černobílé pohledy uplatňovali. Boj s terorismem, který se dneska odvíjí z velké části od infrastruktury Islámského státu. Tohle je přece jedna z klíčových priorit a tady už jde o život. Tohle není otázka obecných frází o bezpečnosti. To je realita dnešního světa. My jsme v situaci - a opět se vrátím trošku do minulosti. V minulosti tady byla taková jednoduchá představa, že se všechno prodá. Že se prostě všechno prodá, včetně infrastruktury. To je významná součást energetické infrastruktury. Podle mého názoru je to důležitá součást nejenom dopravní, ale také bezpečnostní infrastruktury. Tady se bavíme o tom, kam jdou investice a jak to může souviset s bezpečností státu a s tím naším postupem. Jenom připomínám jeho vystoupení, které měl v Brně na veletrhu. Tehdy to byla vláda ODS, TOP 09, Petr Nečas byl předseda vlády a už v té době začala snaha o pragmatičtější obchodní vztahy s Čínou. To znamená, je to pravda, ten obrat nastal na konci vlády Petra Nečase. A to, co musí vláda garantovat, je, aby tomu tak skutečně bylo. To vnímám jako svůj úkol předsedy vlády vůči všem těmto institucím. Prostě musí fungovat na základě Ústavy České republiky, nemohou podléhat žádným vlivům ze zahraničí. Tolik tedy ještě poznámka k té diskusi, která se zde rozvinula.
Děkuji panu premiérovi. Po něm pan poslanec Benda, řádně přihlášený.
Tak já děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Už to tady říkal můj kolega. Nemuselo k tomu být ani žádné školení mužstva, jak tady říkal kolega komunista, a tleskali mu tady poslanci za ANO. A ta otázka zní: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že společnost CEFC je obchodní společností účelově založenou vojenskou zpravodajskou službou Číny?
Děkuji panu poslanci Kučerovi za jeho faktickou poznámku.